Jistě si vzpomenete, jak jsem zhruba před půl hodinou říkal, že paní poslankyně Lorencová se ptala, kdo byl ministr obrany, ve kterém roce. Pokud je to pravda, říkala paní poslankyně, tak bych ráda věděla, na základě čeho má tato firma dostávat dotace, kdy a přesně v jakém období tam do té firmy ty dotace doputovaly, tázala se paní poslankyně. A poslední otázku položila, zda je součástí přejímací dokumentace, zda je součástí nájemních smluv také konstatování, že ty objekty ve chvíli, kdy si je firmy, nejenom ta jedna, o které se zmínila, ale firmy pronajímaly, zda byly ty objekty opravdu prázdné. A paní poslankyně se zdvořile dotázala, zda to opravdu v nájemních smlouvách je konstatováno. Tak já už zase nevidím žádný zájem.
Mohl byste navrhnout přerušení bodu, ale v rámci bodu nejsme. Takže tento návrh je nehlasovatelný.
A položil nám řečnickou otázku. Zpochybnil někdo z vás, že to, co se stalo, není v pořádku? Odpovím si sám - nezpochybnil, řekl pan poslanec Koskuba. Všichni se shodujeme. Slyšeli jsme, že se to šetří, že je to ve výborech. Vláda tady postupně sbírá informace, které nám předává. Nikdo z nás ho nepopřel. Teď to někdo musí dotáhnout. Řekněme si, co toho bylo příčinou. Já zde řekl svůj názor. Příčinou toho bylo to, že kdyby to patřilo armádě, tak se o to vůbec nemusíme starat. A tady ve foyer říkám další věc. Jestli zprivatizujete další letku gripenů, budete s ní mít určitě větší problémy než s těmi, co patří letectvu České republiky! Ale jde to, podepíšeme smlouvy, budou sloužit. Můžeme mít i privátní soudy. Můžeme mít privátní věznice. Když se na tom dohodneme, všechno půjde. Ale my se tady bavíme o kontrole. No bodejť by tam nebyly problémy, když někdo provozuje něco, co by z mého pohledu provozovat neměl. Pan poslanec Václav Klučka na to okamžitě navázal, aby nás ujistil, že muniční sklady, které jsou u armády, jsou naprosto bezpečné. Pracuje se v nich v režimech, funguje to tak, jak to má fungovat. Je tam kontrola, je tam ochrana, je tam hlídková služba, je tam úplně všechno. To není muniční sklad armády! Toto byl jiný muniční sklad, ujistil nás pan poslanec Klučka. Ona totiž žádná nebyla, abychom si rozuměli, řekl nám pan poslanec Klučka. Skutečně žádná nebyla. A z médií všichni dobře víme, že v okamžiku, kdy tam začal ten požár, protože výbuch je následkem požáru, v tomto okamžiku byl v daném objektu v pracovním vztahu jeden jediný člověk a to byl hlídač u vrátnice. Pan poslanec Josef Hájek chtěl odpovědět na otázky pana poslance Okamury. Řekl, že také byl vedoucí likvidace havárie a zažil desítky nehod s fatálními následky. To byly věci, které musí řádně prošetřit policie. Nicméně opravdu není pochopitelné podle ní, aby pan ministr Babiš se vyjadřoval k tomu, jestli majitel navštíví místo svého podnikání, či nikoliv. Vytváření jakýchkoli spikleneckých příběhů z této poměrně běžné skutečnosti skutečně hraničí s šířením poplašných zpráv a paní poslankyně Černochová byla přesvědčena, že pan ministr Babiš si neuvědomuje, že je členem vlády, která by rozhodně neměla takové fámy vyvíjet ani rozšiřovat. Činění jakýchkoli závěrů o tom, jaké je pozadí firmy Imex Group, zda by mělo ministerstvo obrany sklady této firmě pronajmout, či nikoliv, zda tato firma obchodovala legálně, to opravdu není úlohou člena vlády, ale je to úlohou orgánů činných v trestním řízení. Paní poslankyně vyjádřila nepochopení, z jakého titulu vlastně pan Babiš tyto spekulace vytváří a rozšiřuje a de facto tak ztěžuje práci policii. Měla ve svém vystoupení ještě jednu, poslední a úpěnlivou prosbu, a to na pana ministra Stropnického. Přece jenom uplynuly už skoro dva měsíce od výbuchů, takže času už snad bylo dost, a paní poslankyně nepředpokládala, že by tyto nájemní smlouvy byly nějak zásadně složité a spletité. Zeptala se tedy, kdo měl dle těchto smluv odpovědnost za muniční sklady a za jejich zajištění. Byly to firmy, nebo to byl Vojenský technický ústav? Další její dotaz byl, zda existuje pojistka, kdo uhradí škodu. Další dotaz, kdo měl na starosti kontrolu zabezpečení. Na tuto otázku již částečně pan ministr odpověděl. Jenom poprosila o zopakování toho, jestli to byla policie, nebo státní podnik, nebo příslušné firmy.
Já se omlouvám, ale upozorním pana poslance Jandáka, že není možné uplatňovat faktickou poznámku, protože nejsme v žádném bodě, nevedeme rozpravu, pan předseda Kalousek pouze uplatňuje své přednostní právo.
Prostřednictvím pana předsedy se panu kolegu Jandákovi omlouvám. Paní poslankyně Černochová nám řekla, že si uvědomuje, že neskončilo vyšetřování a že jí nebudou moci ministři na všechny otázky odpovědět. Přesto požádala, aby alespoň ty, které se týkají nájemních smluv, zodpověděl, protože na nich není nic tajného. Řekla, že ví, že existuje zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, a nedomnívá se tedy, že by smlouvy, kde na jedné straně je nějaká organizace, která zastupuje do jisté míry stát a uzavírá standardní nájemní vztah, měly být tyto smlouvy předmětem nějakého utajování, a myslela si, že pokud by se tyto smlouvy odtajnily, že by se uzavřela celá řada různých spekulací jejích vládních kolegů. A když se takhle přímo zeptal, tak si pamatuji, že mu také všichni poslanci ze sociální demokracie a komunistické strany hlasitě zatleskali. Proč jste těm lidem neřekla, že tato vláda pouze tahá horké kaštany z ohně, že kraj řeší problémy, které zavinily pravicové vlády? Vy velmi rádi poukazujete na to, co má dělat tato vláda a jak to dělá, ale zapomínáte na ten svinčík, který jste tu za těch let, co jste způsobili, způsobili, řekl pan poslanec Kořenek a opět mu levá část sálu bouřlivě zatleskala. Panem ministrem Stropnickým, tvrdil pan poslanec Fiedler, bylo řečeno, že od roku 2007 je objekt soukromý. Tady se opět pan poslanec Fiedler obrátil na zástupce kraje, kteří byli na galerii. Tedy obrátil se, aby si všichni přečetli tento paragraf, který poměrně jasně říká a stanovuje pravidla o prevenci závažných havárií. Nemohl nevystoupit vzhledem k tomu, že šlo o bezpečnost víceméně státu, byť byla ohrožena bezpečnost pouze regionu, tak nemohl nevystoupit pan poslanec Klučka. A opět se odvolal na paní poslankyni Černochovou, když připomněl, že sdělila, že vrátit se do začátku. Ale on, pan poslanec Klučka má odlišný názor o tom začátku. On sám vyjádřil přesvědčení, že je to v tom, že v tom okamžiku končí utajování. Utajování toho, že jde o věci, které utajovány být neměly. Ale kdo je tím viníkem? zeptal se pan poslanec Klučka. Je to armáda, nebo je to ta organizace, která tam přijde a používá objekty, které nejsou zkolaudované na zátěž, kterou tam prostě uvádějí včetně likvidace toho raketového paliva? Vyhlášení krizového stavu, ten nejvyšší stupeň, úplně nejvyšší stupeň - do toho nejvyššího stupně máme stavy nebezpečí a další záležitosti, hejtman konzultoval všechny záležitosti s jednotkami integrované záchrany. Starosta zdůraznil, že v posledních týdnech si všichni občané prožili těžké chvíle. Namísto přípravy Vánoc pociťovali strach o rodiny a své domovy. Starosta podotkl, že nikoho z nás tady nechce poučovat. Připomněl nám, že munici ve skladech v majetku státu skladovaly soukromé firmy. To však stát nezbavuje povinnosti zabezpečit ochranu života, zdraví a majetku nás občanů. O těchto událostech byl pan starosta přesvědčen, že musí existovat jasné předpisy pro postup státu v podobných případech. Propříště již nelze čekat na výbuch a pak být zaskočen.
Takže vás všechny odhlásím. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování a zeptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane předsedo, můžete pokračovat.
Kdyby chtěl někdo obědvat, tak slibuji, že do 13 hodin to neudělám. Starosta nás proto požádal, aby vláda zajistila objektivní, pečlivé a rychlé vyšetření tohoto zločinu. Oč vlastně přišel žádat, vysvětloval nám. Aby byly vypovězeny všechny nájemní smlouvy ve skladech, aby byla munice dočasně zajištěna státem, delaborována a odvezena. Chtěl rovněž objasnit, jaká konkrétní munice se ve skladech skutečně nalézá. Samozřejmě si přál, aby veškerá munice byla odvezena nejlépe do Vánoc, ale pochopil, že vzhledem k vysokému datu to není možné. Přivítal proto slova pana ministra financí, že občanům z dotčených obcí náleží odškodné. Nechci vyvolávat paniku, zdůraznil pan starosta, ale žádal jménem našich občanů, aby stát podobným tragédiím předcházel. To znamená jasná bezpečnostní koncepce státu i v oblasti skladování munice, transparentní právní základ, dodržování a vynucování stanovených pravidel, účinná kontrola ze strany odpovědných orgánů států a potrestání viníků v případě zjištění pochybení. Bylo nám všem milé, že i pan starosta co nejupřímněji poděkoval všem příslušníkům složek integrovaného záchranného systému, a tím nám zprostředkoval zpětnou vazbu, jak to fungovalo v terénu. Ptal se, pan poslanec Soukup, zda je to pravda. Takové otázky padají na mimořádné schůzi, a proto je potřeba také pro tyto věci, mimořádné schůze svolávat. Řekl přesně, já se nechci dotknout, ale teď cituji pana poslance Koskubu, říkal: "Nerad bych vypadal jako socan, který chce všechno znárodňovat." Když se nad tím zamyslím, že je to dost tristní obraz. A bylo mu řečeno, že Úřad státního odborného dozoru provedl naposledy kontrolu 15. května 2014, a to zejména zabezpečení vnějšího oplocení, a neshledal prý zjevné závady. Řekli, že tam je opravený plot, že není problém, a on nebyl. Někdo nemá pravdu. Dozvíme se konečně, ptal se pan poslanec Okamura, kdo lže nebo kdo podvádí? Proč to není nějakým způsobem kontrolováno? Po veřejných komunikacích? ptal se pan poslanec Okamura. Tak se zeptal, jaká jsou vlastně pravidla v České republice pro převoz munice. Policie České republiky má rovněž vlastní vnitřní předpisy. A co se týče odvozu munice soukromými prostředky, citoval jednu větu: To podléhá jiným pravidlům, zejména povinnosti nahlásit příslušným orgánům Policie České republiky. Soukromé firmy hlásí své podmínky policii, jak budou převážet munici. Dále se ptal, jak často se vlastně kontrolovaly muniční sklady, protože přece 15 tisíc tun munice, to je obrovské množství. Zjistil, že sklady byly kontrolovány v podstatě například báňským úřadem, protože kontrolu uskladnění průmyslových výbušnin má na starosti báňský úřad. A on je kontroluje jenom jednou za dva roky. Závěrem pan poslanec Okamura na nás a spíše mnohem víc na vládu apeloval, že problém je, že vedle munice bydlí občanů v desítkách míst v České republice a že není možné takový systém tolerovat. Proto znovu prosil vládu, zdůraznil, že na ni neútočí, ale že ji prosí, aby rychle nastavila systémové řešení, aby se to už nikdy nemohlo opakovat. Kdy a kým byla provedena poslední kontrola?
Prosím kolegy, aby se ztišili, a jakkoliv mi není úplně jasné, jak toto obsáhlé expozé souvisí s tím, co svítí na tabuli, nebudu bránit panu předsedovi v jeho vystupování.
To prostě nemá absolutně žádnou logiku. V obou případech, tedy ve stanovení sedmi i devíti dní takzvané bezzásahové doby, zasedala k této věci tato pyrotechnická skupina, tato pyrotechnická komise. Nebyla to libovůle velitele zásahu, ale byl to odborný názor, který tam proběhl. Ministr vnitra se také vyjádřil k některým informacím o tom, že nebyly informace podávány včas a přesně. Těmi informacemi údajně šetřil jako se šafránem, protože nechtěl znejisťovat situaci na místě samém. To je ta jedna jediná dezinformace, která do mediálního prostoru unikla. Ministr vnitra se za ni omluvil, ale v té době neměl podle svých slov informace o tom, že by to bylo jinak. Teprve v 16 hodin odpoledne, když vojenská helikoptéra vzlétla a dron nebyl k dispozici, zjistili, že hoří jiný sklad, který vybuchl. Znovu připomněl, že tuto informaci premiér dostal od Policie České republiky jeho vlastním prostřednictvím. Opět bych rád zdůraznil, že skutečný význam té mimořádné schůze a důvod jejího svolání v tomto případě dokreslovalo i to, že po předsedovi vlády a po ministrovi vnitra vystoupil také ministr obrany Martin Stropnický. To, zda šlo o neuvěřitelnou shodu nešťastných náhod nebo polonáhod, nebo něčí zlý úmysl, nebo zda tam jsou jiné příčiny, to jednoznačně odpoví až policejní vyšetřování. Podle informací, které ministr obrany měl, tedy převážně z těch otevřených zdrojů, policie má několik variant, několik směrů, kterými vyšetřování vede. Pokud hovořil o mediálním prostoru, tak kromě toho, kde působí pozitivně a lidé dostávají v reálném čase potřebné informace, tak bohužel v mnoha případech také vzniká prostor k neuvěřitelným spekulacím a v některých případech i čistým nepravdám. Některé z nich, tvrdil ministr obrany, poškodily dobré jméno Ministerstva obrany a zejména Armády České republiky. Není to fér, tvrdil, zvlášť ve světle toho, jak k řešení něčeho, co nezavinili, přistupují právě příslušníci armády, ale i pracovníci Ministerstva obrany. A samozřejmě přivítal, tedy ministr obrany, stejně jako jeho předřečníci příležitost hovořit o tomto tématu na mimořádné schůzi. Žádná jiná možnost než svolat mimořádnou schůzi, k tomu nebyla. Ve veřejném prostoru je stále ještě možné zaregistrovat slovní spojení "armádní" nebo "vojenský" sklad. Rozumím tomu, říkal ministr obrany, co je mediální zkratka, ale toto prostě není pravda. Sklad ve Vrběticích nemá s Armádou České republiky nic společného od roku 2007, tedy řadu let. Vojenský technický ústav, který, jak snad už je jasno a známo, je státním podnikem, tedy právním subjektem plně odpovědným za svou činnost, má v současnosti ve správě tento státní majetek. Má ve Vrběticích své povinnosti, má ve Vrběticích své kompetence a ty mají své jasné limity. Ve stručnosti nám ministr obrany přednesl stručnou genezi celého případu. Byl dokončen během okupace německou armádou. Od roku 1945 až do roku 2006 byl využíván československou a poté českou armádou. Rozhodnutí o ukončení potřebnosti bylo učiněno za ministra Jiřího Šedivého a převod na Vojenský opravárenský podnik za ministryně Vlasty Parkanové. Od roku 2007 byl areál využíván státním podnikem Vojenský opravárenský podnik Šternberk k delaboraci nepotřebné munice Armády České republiky. V té době byl jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu a postupně, jak se vyprazdňovaly objekty skladů, docházelo k jejich pronajímání externím subjektům. Aktuálně platné nájemní smlouvy s komerčními subjekty nám přednesl ministr obrany jako následující: Firma Bochemie, smlouva z roku 2009, a potom tři smlouvy z roku 2011 v případě Imex Group, Excalibur Army a STV Group. V areálu je celkem 61 objektů a oni si myslí, že se tam nachází 26 z nich, které jsou využívány ke skladování munice a výbušnin.
Ve všech zemích, kde se vydali touto cestou, to špatně dopadlo nebo jsou na nejlepší cestě k tomu, aby to špatně dopadlo. Dalším důležitým aspektem je narovnání tržního prostředí v české ekonomice, neboť poctiví podnikatelé v různých oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně. Řada podnikatelů, která řádně plní své povinnosti vůči tomuto státu, apeluje na zavedení opatření, které by jim umožnilo obstát proti konkurenci, která daně neplatí. Nevím, kde ta řada podnikatelů je. Pokud vím a co byly provedeny průzkumy veřejného mínění mezi podnikateli, tak drtivá většina jich s tím nesouhlasí. Samozřejmě budou velmi nadšení, a jak jim to nevadí, takže budou psát kontrolní hlášení, budou protáčet pokladny, jen to bude fičet. Na podnikání už asi moc času mít nebudou. A není toto tvrzení pravda. Je zajímavé, že skutečně jsou podnikatelské komory, kde jejich vedení nehájí zájmy vlastních členů. Stačí, aby se ochladila ekonomika. Nepoctivým subjektům tak nelze zcela zabránit ve vzniku této neoprávněné majetkové výhody získané na úkor řádných daňových poplatníků. Nevím, jaká daňová rovnost - a zase se k tomu vracím, jak je tady redundance v materiálu, zopakuji, a jaká je daňová rovnost podle Listiny základních práv a svobod, když někdo selektivně dotace dostává, byť jsou zbytné, a druhý je nedostává. Předpokládám, že budu mít dostatek času. Takže já bych vám těm, co poslouchali pro tuto chvíli poděkoval za pozornost a budeme pokračovat příště.
Já děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Ano, pane poslanče. Je to procedurální návrh. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Já bych poprosil, aby bylo odcitováno ono usnesení Poslanecké sněmovny, na které se pan poslanec Faltýnek odvolává, protože jinak toto hlasování pokládám procedurálně za zcela nemožné. Nemáme schválen program schůze, není možné dávat tyto procedurální návrhy. Takže prosím, z čeho vycházíte? Jinak tvrdím, že se jedná o protiústavní postup, a budu se k tomu chovat jako k protiústavnímu postupu, včetně odvolání k Ústavnímu soudu.
Ano, já toto usnesení přečtu. Je to, omlouvám se. Poslanecká sněmovna se může usnést, že v určitém čase nebude hlasováno a hlasování o podaných návrzích proběhne ve stanovenou dobu. O podání takovéhoto návrhu informuje Sněmovnu v rozpravě navrhovatel nebo zpravodaj.
Totálně jsem nesnášel, řekl pan poslanec Hájek, totálně jsem nesnášel reakce laiků. A to, co tady pronášel pan Okamura, to byly neskutečně zavádějící hospodské řeči. To znamená, já si myslím, přesto, že tady k té nehodě došlo a došlo určitě k pochybení, tak je to o tom nechat teď všem složkám dostatečný prostor k tomu, aby zanalyzovaly celou situaci, aby zabezpečily celou situaci. A když říkal tady toho ministra, tak ukazoval na ministra obrany. Vše to v rychlosti prohlídnou a ti pánové tady ať můžou svým lidem říct, že už je to v klidu a že už se nebudou muset stěhovat. Pan poslanec Fiedler nás ujistil, že se bude snažit být stručný, a vyjádřil přesvědčení, že debata se zbytečně protahuje. Protože předpokládal, že vláda předloží nějaký následný materiál, tak chtěl doplnit otázku paní kolegyně Jany Lorencové. Paní poslankyně Lorencová se ptala na to, zda sklady v okamžiku předání byly opravdu prázdné. Ty, kterých se týkají ty nájemní smlouvy. Jestli ty ostatní sklady, kterých se netýkaly nájemní smlouvy těchto firem, byly taky prázdné, nebo v nich byla nějaká munice. Nesouhlasil s tím, co říkal kolega Koskuba. Tvrdil, že to vidí stále ve dvou rovinách. To, co řeší vláda, a složky ať mohou pokračovat. Ale přikloním se k názoru, říkal pan poslanec Fiedler, abychom přikročili k nějakému závěru, aby tato schůze měla nějaký konkrétní výstup. Smlouvy má policie, protože ta je teď nejvíc potřebuje k posuzování na vyšetřování. Tím vysvětlil, proč se tím nemůže zabývat armáda i Ministerstvo obrany. Co se týče povinností. Tady je potřeba zdůraznit jednu věc, která se také neustále v médiích zaměňuje, a potom to vytváří řetěz nedorozumění. Vojenský muniční sklad má úplně jiný režim než civilní muniční sklad. Základ rozdílu, a tím by rád pan ministr Stropnický odpověděl částečně na evergreen téma plot, je, že vojenský muniční sklad je zabezpečen po celém perimetru. Tam je ta podstata zabezpečení, plot, čidla, kamery a tak dále, a uvnitř objektu už jsou jednotlivé budovy bez nějakého dalšího oplocení. U civilního je to přesně naopak, perimetr je chráněn jenom základním plotem a jednotlivé sklady jsou k tíži těm, kteří skladují, jsou vybaveny oplocením, čidly a tak dále. Vojenský technický ústav má povinnost kontrolovat oplocení. Tvrdil, že nemůže posuzovat, jestli revize proběhla regulérně, nebo neregulérně. Spíš se ale přimlouval za pocit, že proběhla regulérně, protože tam byl žiletkový plot a potom Vojenský technický ústav dostával stížnosti od některých občanů, že plot je příliš neprostupný a že se tam špatně chodí na houby. Nechci to bagatelizovat, říkal pan ministr obrany, ale různých zaručených informací je strašná spousta a jako vždycky, když vypukne malér, tak se samozřejmě ukazuje na toho... Zajímavé ale na smlouvách třeba je, že v případě firmy EXCALIBUR se dohodla s VTÚ vzhledem k tomu, že tam bylo poměrně hodně zainvestováno ze strany té firmy, že pozemky pod budovami jsou ve vlastnictví této firmy. To je pro mě trošku zvláštní okolnost, ale budiž.